Víme, že dojde k zácpě, objíždí a hledá vždycky nejvýhodnější trasu.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlásí se někdo z místa pro přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Namítá někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Jsme tedy v prvém čtení, jak jsem konstatoval. Nyní, pane ministře, máte slovo.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
Dovolte mi požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona a jeho postoupení k dalšímu legislativnímu procesu.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo jiný návrh?
Znovu pan poslanec Svoboda, bod 43 ve dvou alternativách. Návrh nebyl přijat. Návrh přijat nebyl. Návrh nebyl přijat. Druhá alternativa je 4. 5. odpoledne jako druhý bod. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Podle mých informací je to všechno. Budeme tedy pokračovat bodem Prosím zpravodajku, kterou byla určena paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento vládní návrh zákona byl dne 30. března 2016 schválen vládou a následně byl zaslán Poslanecké sněmovně. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vládní návrh zákona reaguje na změny v oblasti elektronického podepisování, které přináší nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tyto změny je nutné promítnout do řady zákonů, přičemž navrhované změny jsou převážně terminologické. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Jelikož se jedná o navazující tisk, který tady byl projednáván jako předchozí, a pan ministr mi neodpověděl na jednu otázku, proto jsem se přihlásil znova do rozpravy. Ponese náklady ten, kdo jej zřídí? Nebo zda budou vypsány dotace z Evropské unie, když je to nařízení Evropské unie?
Děkuji.
Připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Výbor se naprosto jednomyslně rozhodl nepřijmout, odmítnout. Přesně to, co tady řekl předseda výboru pro bezpečnost. V České republice kalašnikova za sedm tisíc. Ale já jsem zásadně proti tomu, aby tato směrnice jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv způsobem, byla v České republice přijata. Je to naprosto totální úplný nesmysl.
Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou s faktickou poznámkou.
Nezpochybňuji úlohu výboru pro evropské záležitosti. A to už teď nejde. K tomu, co tady říkal Ivan Gabal, vašim prostřednictvím. Ivane Gabale, tohle je přesně ale ve směrnici z roku 2008, kterou Evropská komise nechala u ledu pět let.
S faktickou poznámkou, pane poslanče? Tak prosím, pojďte, máte slovo. Pan poslanec Holík s faktickou.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, prosím vás všechny, vyjádřeme se tady zcela jasně proti této směrnici. Ano, kromě zbrojního průkazu vlastním také řidičský průkaz. Mám auto, mám výkonnou motorku. A nějaká příliš horlivá hlava v Bruselu může také nařídit, že i toto jsou zbraně.
Není tomu tak.
A otázka je, co by se se mnou stalo, kdybych tam byl každý den. Směrnice říká, když to shrnu, že nevěříme vlastním lidem. A to si myslím, že je špatný signál. Nechci to dnes znovu opakovat jenom proto, že to je módní, ale proto, že to tak prostě je. Situaci buď vyřeší voják, policista, anebo civil. Byl zastřelen civilistou. Použil zbraň ve prospěch svého státu. My tu máme myslivecká sdružení. My potřebujeme tyto spolky integrovat do bezpečnostní politiky státu, například. V odpovědi k paní poslankyni Černochové prostřednictvím předsedajícího, jestli lituji toho, že jsme toho využili, nebo nevyužili. Vy jste, paní kolegyně, podala návrh, který prostě nebyl schválen. Jsou tam některá opatření, která nám nevadí ve svém celém rozsahu. Slovensko mělo velmi nevhodnou legislativu na znehodnocování zbraní. Pachatelé byli stíháni a já předpokládám, že byli i odsouzeni. Proběhlo několik zbraňových amnestií. To znamená, stát dělá maximum pro to, aby se choval vůči držení zbraní velmi zodpovědně.
O tom budeme hlasovat. Dále do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Ano, je zájem.
Já se chci vaším prostřednictvím, pane předsedající, omluvit panu poslanci Klánovi, že jsem na tu otázku neodpověděl, on ji opravdu položil. Zatím s kompenzacemi nepočítáme.
Prosím vaše závěrečné slovo.
Já jen zopakuji, že organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a pan poslanec Petrů podal návrh na zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů.
Ano, děkuji, o tom budeme hlasovat. Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání. Jak řekla paní zpravodajka, je zde návrh, aby garančním výborem... . Ptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat.
Přestože tento zákon do komerční sféry příliš nezasahuje, tak samozřejmě souvisí s tím zákonem, který už hospodářskému výboru přikázán byl, takže navrhuji opět přikázání hospodářskému výboru.
Ano, další návrhy na přikázání nejsou. Kdo je proti? Ještě budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání na 30 dní. Tento návrh byl přijat. Pane poslanče, nejsme v žádném bodě. Děkuji za pochopení. Prosím tedy pana ministra.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem návrhu směrnice je snaha reagovat na bezpečnostní hrozby teroristického charakteru, jimž Evropská unie v současné době čelí. Ačkoliv tyto události ukázaly potřebu efektivního boje proti nelegálním zbraním, návrh směrnice v tomto ohledu žádné řešení nepřináší. V těchto vyjmenovaných případech jde ale o opatření, které český právní řád již obsahuje. Návrh směrnice je nyní projednáván v pracovních orgánech rady. Nizozemské předsednictví navrhuje ještě další zpřísnění. Mezi zakázané... Mezi zakázané zbraně by se podle návrhu holandského předsednictví měly zařadit nově i pistole. Takové změny považuji za nepřijatelné. S tímto návrhem usnesení v plném rozsahu souhlasím. Z mého pohledu je potřeba bojovat s nelegálními zbraněmi. Podle zpráv od policie stojí zhruba 7 tisíc korun. A to je ta část, se kterou se musí bojovat, to znamená nelegální zbraně.
Děkuji, pane ministře.
Zmíněný den jsem vám, přiznávám vcelku obsáhle, navrženou směrnici představila a upozornila vás na významné dopady, které by v praxi přinesla. Výsledek byl bohužel takový, že jste můj návrh nepodpořili a bod jste na jednání Sněmovny nezařadili. Je s podivem, že i přes veřejné proklamace poslanců vládních stran v médiích o tom, jak je směrnice nebezpečná, hloupá, absurdní a škodlivá, se neodehrálo fakticky nic, abychom včas tuto normu zastavili. Z tohoto důvodu jsem tedy opět 8. prosince upozornila na problém na plénu a naléhavě vás žádala, abychom zaujali jako Poslanecká sněmovna, nikoliv jako výbor, ale jako Poslanecká sněmovna, nějaké jasné stanovisko. Doplnila jsem tehdy svůj návrh usnesení, kdy - jistě si na to vzpomenete - jsem upozornila na možnost vystavit tzv. žlutou kartu tomuto návrhu směrnice, jež by zbytečně zatěžovala zákona dbalé držitele zbraní a Českou republiku jako takovou i samozřejmě zbrojní průmysl, jak o něm hovořil pan předseda výboru pro bezpečnost. Bohužel má slova zazněla do prázdna, vy jste na můj návrh nepřistoupili. A teď jsme ve stavu, kdy žlutou kartu už použít nemůžeme. Ale připadá mi to jako obrovská škoda, protože ta žlutá karta - ti z vás, kteří rozumíte právu Evropské unie, tak víte, co by žlutá karta mohla způsobit. Tehdy jsem vás tedy prosila o zařazení tohoto bodu na program schůze. Já jsem upřímně nechtěla nic jiného než to, co chcete vy. Prostě usnesení evropského výboru bylo málo. My jsme suverén jako Poslanecká sněmovna Parlamentu. Ale bohužel politické strany ČSSD a ANO viděly a stále vidí asi své priority někde jinde, než je ochrana bezpečnostních zájmů České republiky a ochrana práv našich občanů. Ačkoliv vláda České republiky viděla priority někde jinde a v otázkách bezpečnosti byla laxní, národní parlamenty Polska a Švédska viděly smysl ohradit se veřejně proti krokům ze strany Bruselu, utlačovat své občany a institut vystavení návrhu směrnice žlutou kartou (?), a učinily tak. Jen vláda může za nepříznivé situace vyjednat blokační menšinu při rozhodování o přijetí směrnice. A byla by možnost přinejmenším oddálit hlasování v Radě, přesvědčit ostatní členské státy o bludu a nebezpečnosti přijetí takovéhoto návrhu. Už to tady zaznělo od mých předřečníků, ale abyste se skutečně v těch věcech, poměrně složitých, orientovali, ve stručnosti jenom připomenu, co se vlastně na podzim roku 2015 odehrálo. Evropská komise 18. listopadu 2015, pět dnů po masakru v centru Paříže, vystoupila s návrhem směrnice, jež má novelizovat původní směrnici z roku 2008 a podle důvodové zprávy primárně - v uvozovkách - posílit boj proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a terorismu. Novela z roku 2008 měla vést ke stavu, kdy Komise vydá pro futuro přesná specifika pro znehodnocení a označování zbraní, kterými se členské země, pokud tak nečiní, musí řídit. Znamená to, že Komise minimálně pět let vědomě ignorovala absenci jasných pravidel pro tuto oblast v některých členských zemích a rezignovala i na jejich kontrolu.
Takže ten také propadá.
Novým autorizačním zákonem byly ustanoveny profesní komory - Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Současně byly nastaveny jejich pravomoci a povinnosti. Autorizační zákon od doby své účinnosti prošel několika novelizacemi, a to zejména v souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie vydáním směrnice o uznávání odborných kvalifikací, novelou stavebního zákona a podobně. V souvislosti s aplikací zákona lze sledovat problémy u některých ustanovení pro jejich nepřesnost. V jiných případech zákon neodpovídá změně ekonomické situace i situace ve stavebnictví. Obsahem novely autorizačního zákona je vyjasnění právní úpravy, přizpůsobení aktuální situaci na trhu a měnícím se potřebám členských základen obou komor a narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy. Navrhovaná změna zákona nemá dopady na státní a veřejné rozpočty, na územní samosprávné celky ani na životní prostředí. Navrhované změny se dotýkají fyzických a právnických osob jako podnikatelských subjektů. Dopady na tyto subjekty hodnotím jako pozitivní, neboť novela zákona umožní širší spektrum jejich činností v souběhu s výkonem povolání a vyšší míru právní jistoty danou vyjasněním stávající právní úpravy. Děkuji vám za pozornost.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, cílem návrhu zákona je především úprava a zpřesnění ustanovení zákona představujících problémy v aplikační praxi. Dále, úprava výkonu činnosti autorizovaných osob, specifikace činnosti autorizovaného architekta, doplnění samostatného ustanovení o osobní odpovědnosti za výkon povolání autorizované osoby vykonávající činnost ve veřejné obchodní společnosti. Dále, úprava činnosti technika autorizovaného pro obor pozemní stavby. Změny výše autorizačních poplatků, platba členských příspěvků, způsob výkonu činnosti a výkon činnosti ve veřejně obchodní společnosti je řešen v tomto návrhu variantně. Předkladatel uvádí, že návrh změny zákona nemá vliv na státní rozpočet ani na další veřejné rozpočty, nepředstavuje negativní dopady na podnikatelské subjekty a spotřebitele. Je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, je slučitelný s právními předpisy, judikaturou i obecnými právními zásadami Evropské unie, není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a nemá přímý dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, nepředstavuje riziko korupce. Ministerstvo pro místní rozvoj tento požadavek odmítlo.
Poprosím pana poslance Váňu. Děkuji. A poprosím sněmovnu o klid! Pane ministře? Tak nyní přistoupíme k hlasování. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Nikdo nevznáší námitku. Jsou dva body v pozměňovacím návrhu paní poslankyně Černochové. Není proti tomu námitka, tudíž tak učiníme. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tento návrh byl přijat.
Nyní tedy můžeme hlasovat návrh usnesení ve znění pozměňovacího návrhu tak, jak byl přijat.
Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodaji, panu navrhovateli a končím čtení tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 23. března tohoto roku, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Pan ministr už stojí u stolku řečníků.
Tím se rozumí věk, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní a odborná způsobilost. Za další potom oprávnění podnikat v oblasti komerční bezpečnosti na základě licence vydané Ministerstvem vnitra vždy na dobu deseti let po předchozím vyjádření služeb a Policie České republiky, takže zvýšení určité formy dohledu nad subjekty, které poskytují takto citlivé služby. Dalším bodem je pak zakotvení podmínek výkonu bezpečnostní činnosti fyzickými a právnickými osobami pro vlastní potřebu na tzv. nekomerční bázi. Dalším důležitým bodem je upravení základních principů vztahu soukromých bezpečnostních služeb a dalších subjektů. V neposlední řadě pak je to zakotvení kontroly výkonu bezpečnostní činnosti státem. Bezpečnostní prověrku subjektů působících v oblasti komerční bezpečnosti, čímž dojde ke snížení bezpečnostních rizik včetně možného zneužití bezpečnostních služeb v soukromém, ale i veřejném sektoru. A samozřejmě v neposlední řadě se také touto normou pokoušíme odstranit absenci právní úpravy, kdy Česká republika se dosud řadí mezi několik málo zbývajících států Evropské unie, které podobnou normu řešící toto prostředí a tento problém nemají.
Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Znovu bod 72, 4. 5. odpoledne po pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Pokračujeme panem poslancem Holečkem. Zahajuji hlasování - první je zítra druhý bod po písemných interpelacích. Návrh nebyl přijat. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Skalický, bod 34, tisk 408, obchod s vojenským materiálem. Návrh nebyl přijat.